Děkuji. Dále s přednostním právem pan předseda Michálek.
Dámy a pánové, já bych se chtěl nejdříve vyjádřit k podstatě návrhu té části novely zákona, která se týká registru smluv. Všechny tyto podniky nemusejí zveřejňovat své běžné obchodní smlouvy, ale jen ty, které se vymykají jejich předmětu činnosti. Tento mírný režim pro státem vlastněné podniky přinesl vhodnou přiměřenost do zveřejňování smluv, jelikož na jedné straně všechny podniky zveřejňují alespoň některé smlouvy, na druhé straně se výrazně snížily stížnosti, že jsou transparentností ohrožovány obchodní zájmy těchto podniků. Vzhledem k tomuto by mělo být cílem této novely řešit jen nedostatky zákona a zbytečné výjimky, ale přitom zachovat tento funkční režim zveřejňování smluv, kdy je vyvážen veřejný zájem na transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky a ochrana obchodních zájmů státem vlastněných podniků. Zároveň však neruší neadekvátní plošnou výjimku pro státem vlastněné podniky, které mají cenné papíry na burze, a proto nezveřejňují žádné smlouvy. Dotčené podniky by tak v případě přijetí mého návrhu zřejmě zveřejňovaly právě v mírném režimu, tedy jen smlouvy mimo běžný obchodní styk. Jak se ukazuje u Budvaru, je tento režim přijatelný jak pro společnost, která musí fungovat v plně konkurenčním prostředí, a není tady důvod k obavám, že by to neměl být režim akceptovatelný i pro další podniky. Schválení další novely infozákona v tomto tisku by znamenalo opět nutnost čekání na dokončení legislativního procesu a zdržení v přípravě vládního návrhu o několik měsíců.
Výdaje sportovních organizací nejsou projektem, ale dotací.
Samozřejmě že všichni známe celou řadu kauz, ke kterým dochází, pokud nejsou ve státních nebo polostátních firmách nastaveny kvalitní kontrolní procesy včetně záruk transparentnosti schvalovaných rozhodnutí a smluv. a další v roce 2009 až 2010, kdy společnost Amun.Re Solární elektrárna Ševětín 2015, nebo prodej aktiv ČEZu v Bulharsku společnosti Inercom Bulgaria. Takže samozřejmě těch kauz je celá řada. A pokud se nám podaří nastavit průhledný režim fungování ČEZu, tak to může mít zásadní přínos, stejně jako u ostatních subjektů, které jsou v režimu zákona o registru smluv. Nenastal žádný krach, který tady prorokovali někteří odpůrci registru smluv, že se nám zhroutí ekonomika státních podniků. Naopak registr smluv měl řadu přínosů. Ten největší přínos ovšem spočívá v tom, že se mění vůbec způsob fungování a přemýšlení v těchto státních podnicích. Dovolte mi, abych citoval pana Michala Bláhu, který provozuje aplikaci Hlídač smluv, která miroruje smlouvy v registru smluv a která provádí analýzy. Největší dopad registru smluv nikdy nespočítáme. A to je dobře. Kdo chtěl dřív přihrát zakázku vlastní firmě či někomu z rodiny, nemusel se příliš bát, jelikož daná smlouva nebyla veřejná, navíc často ani strojově zpracovatelná. Obojí se teď mění. Smlouvy můžeme v den účinnosti napárovat na konkrétní osoby, a nejeden veřejný činitel si to teď nedovolí. Zbudou tak jen ti odvážní a ti, co si najdou bílé koně či vzdálenější příbuzné - otevřenost dat nám ale nabízí platformu, díky které odhalování i tohoto nebude nemožné. Svoje vyjádření bych chtěl zakončit apelem na to, že tato země patří nám všem. My všichni jsme její občané. Děkuji za pozornost.
Dobré dopoledne. Proto bych si vás dovolil požádat o zvýšenou pozornost, neboť hned několik okolností nás nezávisle na sobě nutí k různým vysvětlením či úpravám. Při přípravě procedury v úzké spolupráci se sněmovní legislativou jsme se snažili o to, aby Sněmovna měla možnost vyjádřit svou vůli k co nejširším spektru podávaných pozměňovacích návrhů. Proto je v proceduře počítáno s tím, že poté, co se bude hlasovat o návrhu F1, který ruší články I a II návrhu zákona, dostane ještě Sněmovna možnost tuto vyprázdněnou množinu naplnit alternativním obsahem. Při schvalování procedury byli členové garančního výboru seznámeni s tímto dělením. Nicméně dovolím si princip tohoto dělení načíst i zde na plénu pro stenozáznam. Pozměňovací návrh Zatřetí. Tuto časovou návaznost jsme samozřejmě v době přípravy hlasovací procedury ještě nemohli znát. Podobný případ totožnosti s úpravou GDPR je pozměňovací návrh C, ale ten je v proceduře samostatně, takže jeho místo se nemění.
Všichni to víme, nemůže sem do jednacího sálu přijít jen tak někdo. Je tady ochranka, je tady celá řada pravidel, která musíme respektovat, ať už je to v jednací den, nebo je to mimo jednací hodiny. A ta pravidla byla zřejmě porušena. Další pravidla, která byla porušena, byla pravidla slušného chování. A to je něco, na čem bychom se snad mohli shodnout. Teď v této diskuzi, která se od včerejška odvíjí, jsem zaznamenala třeba i výtky určitých občanů, kteří psali: Já jsem učitel, a jak teď budu říkat dětem ve školách, že toto chování není přípustné? Že prostě toto je věc, která je za hranou? Vy se tady podivujete někteří, ale já si myslím, že je to zcela relevantní výtka. Jsem dokonce přesvědčena o tom, že politické funkce lidi nemění, jen ukazují skutečnou podstatu těch lidí a jejich skutečné vlastnosti.
Nemáme, takže přistoupíme postupně k hlasování o návrzích. Takže nejprve tady zazněl návrh paní poslankyně Němcové, nicméně který zněl Hudební produkce předsedy sněmovny v památkově chráněném prostoru jednacího sálu. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Takže já zahajuji hlasování.
Pan předseda sám je z Kroměříže. Toto město je také pod památkovou ochranou, je jako centrum Prahy, které je zapsáno do seznamu UNESCO, světového kulturního dědictví, zrovna tak je tomu v Kroměříži, kde arcibiskupský zámek, soubor zahrad jsou zapsány do tohoto seznamu a jsou tam další výjimečné památky. Myslím si, že to je nemožné. Nebo si neumím představit - zkusím si to, ale nejde mi to -, že by se něco takového dělo v Kongresu. Proto navrhuji tento nový bod jako druhý bod našeho dnešního jednání.
Děkuji za slovo.
Členové vlády, kolegyně, kolegové, je právem každého z nás navrhnout nový bod a je právem určité skupiny poslanců nebo klubů vetovat zařazení toho bodu. Já si myslím, že univerzální veto na zařazení jakéhokoliv nového bodu prostě není možné. A takhle se to dělat má, o tom jsem přesvědčen. Takže pan premiér zasáhl. Na základě toho pan předseda Vondráček se omluvil neomluvil, když si přečtete tu omluvu, ale budiž, každý se omlouvá podle toho, jak je mu blízké. Znamená to, že nepředseda Poslanecké sněmovny, kterýkoli z nás, může vyskočit na předsednický pult a hrát tam na kytaru? Bavit své kolegy se zdůvodněním, že nejsem předseda Poslanecké sněmovny? Nemluvím za Slezany, ale mluvím za naše občany z Moravy. A teď bych mohl v těch absurdních výmluvách pokračovat. A odpovězte si, kolegové, kolegyně, z hnutí ANO. Umíte si představit, že by tohle udělal Paul Ryan v americkém Kongresu? A co by se stalo, kdyby to udělal? Už by byl doma, už by měl vyklizenou kancelář, už by neměl mandát člena Kongresu!
Vážené dámy a pánové, já zahajuji dnešní schůzi Poslanecké sněmovny. Zahajuji tedy čtvrtý jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dále bychom se měli věnovat dalším bodům z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů z bloku zákony první čtení.
Je to největší hromadná vražda našich občanů v historii. Událost, o které se v České republice málo ví. Jsme srozuměni s existencí terezínského koncentračního tábora, ale málo víme už o tom, že i v Osvětimi-Březince existoval tzv. terezínský rodinný tábor. Nikdo se tam ovšem nedostal. Všichni našli smrt v plynové komoře. Nikdy nesmíme zapomenout. Jsem rád, že se včera uskutečnila na nádraží Bubny v Praze 7 vzpomínková akce k uctění památky těchto zabitých československých občanů. A současně bych vás tímto chtěl požádat o minutu ticha k uctění památky těchto obětí. Děkuji vám.
Mám tady zatím dvě žádosti. Takže jako první vyzývám paní poslankyni Miroslavu Němcovou a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Dobrý den. Ten bod by měl název Hudební produkce předsedy Poslanecké sněmovny v památkově chráněném prostoru jednacího sálu Poslanecké sněmovny. Sám ji popisuje jako rozlučkový večírek, kdy se rozhodl využít k hudební produkci jednací sál, který v té době měl být v rekonstrukci. Pan předseda Vondráček na tomto stranickém večírku vystupoval na improvizovaném pódiu, kterým se stal předsednický stůl, tedy památkově chráněný mobiliář. Zvláštní pro mě a důležitou otázkou je, kdy se přesně tento večírek konal. A s tím souvisí otázka, jak se účastníci této veselice vlastně do jednacího sálu dostali. Kdo je sem pustil? To bych chtěla slyšet. Sál totiž, ve kterém jednáme, vznikl během přestaveb v této lokalitě. V roce 1861 zde začíná pracovat Český zemský sněm, a jak všichni víme, ukazuje to také památní deska, kolem které denně chodíme. Sídlo dnešní Poslanecké sněmovny je národní kulturní památkou a je pod přísnou památkářskou ochranou včetně tedy toho sálu, ve kterém my jako poslanci jednáme. Také návštěvy, které sem přicházejí, jsou vázány docela přísnými pravidly. Ti, kteří sedí na galerii pro hosty, musí vyhovět bezpečnostním předpisům. Ti, kteří mohou vstoupit do jednacího sálu, se musí podrobit minimálně společenskému úzu, který jim říká, co mohou a nemohou v takovém prostoru dělat.
Ten bod měl konkrétní název.
Tak pane předsedo, prosím.
Ale protože všechno má jakýsi svůj účel, tak i tomuto nevěřím, že je to vedeno ušlechtilou snahou o ochranu historické památky, kterou tento sál je. A já si osobně myslím, že náš čas bychom neměli nad podobnými věcmi utrácet. Tak aby to bylo čisté a jasné, pokud někdo jiný ještě bude vetovat zařazení tohoto bodu jako poslanecký klub, poslanecký klub KSČM se k tomuto vetu připojí.
Já se nechci vyjadřovat k obsahu toho návrhu.
Omlouvám se, pane předsedo.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové.
Máme tady veto. Nyní předseda ODS Petr Fiala.
Tím je to, pane místopředsedo, vyřešeno. Formálně je to v pořádku, nicméně já se ohrazuji proti vašim slovům, že vedení se tady poradilo a že to takhle je přípustné. To je můj názor. A nemůžete vydávat váš názor za stanovisko vedení Poslanecké sněmovny.
A k tomu vetu, které zde zaznělo. Vybral jste si komunistickou stranu, protože tohle chování skutečně víc svědčilo a vypovídá o komunistickém papalášském chování než o čem jiném. Mně osobně je to líto, protože to snižuje důstojnost Poslanecké sněmovny.
Nyní předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Pan předseda tady není, tak pojďme to odložit, bavme se o tom a hlasujme o tom, až tady pan předseda bude, například. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsem se k tomu vetu připojil. Víte, my místo toho, abychom dnes tak trošku svátečně si tento pátek užívali, tak jsme zase zabředli do sporů, které snad ani nejsou hodny tohoto sboru.
Já si dovolím pár poznámek. Tím nesnižuji nijak to, že na této pozici je, nicméně Sněmovna ho tam nezvolila. Nicméně považuji za vhodné se procesně vyrovnat s tím, jestli tedy je, nebo není možno předkládat bianko šeky.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh procedury jsme schválili. Prosím, pane zpravodaji.
Nyní tedy budeme postupovat podle procedury.
Všechny jsem vás odhlásil. Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko zpravodaje - nesouhlas.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
A nyní jako závěrečný bod procedury - hlasujeme o návrhu zákona jako celku.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu navrhovateli a panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Zahajuji projednávání bodu číslo Připomínám, že garančním výborem byl výbor hospodářský. Můžete k tomuto bodu. Takže táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Pane kolego vaším prostřednictvím, prosím, nezaměňujte slovo nárok za právo a slovo regulace, zákaz, příkaz ze strany státu za slovo svoboda. Každým zákazem, každým zákonem omezuje svobodu.
Další v pořadí.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nyní pan poslanec Bláha, zatím poslední faktická poznámka.
Sám mám nerovnoměrnou pracovní dobu v některých profesích, ale nikdy si nedovolím naplánovat zaměstnanci na svátek den pracovního volna, pokud mu ten den pracovního volna na to normálně nevychází. A co se týče zdravotnických zařízení. Myslím si, že máme zdravotnictví na neuvěřitelné úrovni. To samé mám bohužel u tchyně.
Prosím o dodržování času. Nyní mám tedy tři faktické poznámky. Pane předsedo, máte slovo, dvě minuty.
Chci reagovat na několik vystoupení pana poslance Bláhy. On tady říkal, že jeho vystoupení jsou vnímána jako úsměvná. Myslím, že pan poslanec má mimořádný dar pozurážet většinu Sněmovny a většinu našich lidí, pokud náhodou mají jiný názor než on. Cituji doslova pana poslance. Ta jeho logika uvažování, vystupování: Já jsem zásadně proti tomu, aby se pracovalo ve státních svátcích.
Další faktická.
Jenom vyloženě vysvětlení.
Ještě jednou vysvětlím pro všechny, kteří mi nerozuměli, a omlouvám se za to, že mi nerozumíte. Je to moje chyba, že to neumím vysvětlit. Takže firma, která zaměstnává zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou, má možnost rozvrhnout pracovní dobu tak, jak určí ona. V ten okamžik mu ten svátek nezaplatí. A nezlobte se, že o tom mluvím, ale už jsem to tady opakoval několikrát.
Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Další Návrh byl zamítnut.
Garanční výbor dal nedoporučující stanovisko.
Návrh byl přijat. Další prosím.
Já se moc omlouvám, ale když už pan zpravodaj to komentuje, tak prosím, ať to komentuje správně.